Takže bychom měli tenhle problém řešit. Měli bychom se rázně postavit proti daňovým rájům uvnitř Evropské unie. Dneska například Facebook nebo Google daní v Irsku a odvádí zlomek toho, co odvádějí firmy se srovnatelným obratem na daném trhu na území České republiky, které sídlí u nás. To znamená daňové ráje uvnitř Evropské unie technologických firem. Měli bychom se zaměřit na to, jak utíkají peníze přes firmy se skrytými vlastníky do Karibiku, že ano? Takže tohle je jedna cesta, podívat se na ty úniky. Musíme řešit, jak získat peníze od platforem, které sídlí v cizině, ale podnikají na našem trhu. Typicky Airbnb, Uber jsou teď často zmiňované v médiích, ale je dost možné, že ten problém se bude rozšiřovat do dalších segmentů. Že i z těchto firem musíme nějakým způsobem dostat podíl z jejich zisku na našem trhu, jinak ten důchodový systém skutečně udržitelný nebude. Takže Piráti doporučují jít cestou snižování zdanění práce a hledání cest, jak zdanit tyto úniky.
Budu ve stručnosti reagovat na předřečníka, protože to už cílilo do mé agendy, takže je určitě namístě, abych na to reagovala. Vezmu to postupně, stručně a věcně. Co se týče zdanění zisku, vyvádění zisku do zahraničí, dividend, budu opakovat stokrát opakované, ale znova to řeknu. To znamená, že firma tady zdaní zisk, odvede si z toho dividendu, a my těžko můžeme zabránit tomu, aby tak učinila. Máme tady dividendovou směrnici, kterou jsme povinni se řídit, a samozřejmě za určitých... Nebudu vás unavovat technickými detaily. To je všechno legální. Samozřejmě další téma by bylo, za jaké platy, ale to není momentálně tématem, který bych tady chtěla rozvíjet. Pak tu zazněla poznámka takzvané digital tax, to znamená, to je vlastně diskuze, která začíná právě řešit nadnárodní společnosti Googlu. Pak padla oblast Uberu. Velice aktivně jednáme. Protože my dneska nepotřebujeme vést debaty v rámci sdílené ekonomiky, jestli potřebujeme další právní úpravu. A takto to potřebujeme v podstatě ve všech těchto segmentech. Proto jsme prosadili tento návrh na Radě Evropy v loňském roce. Co se týče společnosti Uber, jenom třeba pro vaši informaci, tak na úrovni premiéra byla schůzka. Já jsem se jí také účastnila. Takže skutečně nespíme a věřte, že se všem těmto oblastem velmi, velmi intenzivně věnujeme.
Vyvolalo to dvě faktické poznámky. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Jana Skopečka.
Já zareaguji na ty dividendy, už jsem tady o tom mluvil. Je to skutečně pravda.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jako další byl přednesen návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti ze strany pana poslance Lipavského. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Také tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a lhůta byla prodloužena. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a hlasováními.
Dovolte mi krátké shrnutí proběhlé diskuse a závěrečného hlasování. V mnoha věcech mě projednávání tohoto bodu překvapilo. Jednak neschopnost jakéhokoli člena vlády vystoupit na mikrofon a veřejně říct a zdůvodnit stanovisko vlády. Vážím si vašeho postoje včetně toho, že jste ho vyjádřili veřejně. Stejně tak jako jsem přesvědčen, že pro zbytek hnutí ANO schválení tohoto bodu a propuštění do dalšího čtení je cena vznikající koalice, která bude opřena o hlasy KSČM. Do budoucna to v praxi znamená jednu věc a to je v rámci krátkodobého zisku zradit dlouhodobé spojence. Obávám se, že tohle je politika, kterou sem přinese hnutí ANO. Poslední věc, která mě osobně překvapila, byl postoj poslanců hnutí SPD. Máte program. Opakovaně se vymezujete vůči islámskému terorismu a vůči islámu jako takovému. Írán je stát, který podporuje a financuje mezinárodní terorismus. Írán je stát, který podporuje organizaci, která chce zlikvidovat Izrael.
Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že jsem ani neurgoval, abyste mi dal závěrečné slovo před hlasováním, tak to udělám nyní, po skončení tohoto bodu. To je tedy na účet eurohujerů, kteří se tady vyjádřili. A teď mi dovolte ještě jednu maličkost. To přeci oznámil úplně někdo jiný. A ten, kdo to oznámil, je jeden z největších porušovatelů mezinárodního práva. Tak si prosím tady té demagogie už nechte. Co to je za argumentaci? To se opravdu nic nestalo mezi tím?
Zvýšení o tisíc korun je velmi správný krok, ale popravdě řečeno, dotkne se necelých 200 tisíc lidí, z nichž více než dvě třetiny jsou ženy, takže jejich důchody jsou i po zvýšení katastrofálně nízké, většinou pod 10 tisíc. Vím, že pánové z demagogického bloku důchodcům mají za zlé, že projedli republiku a svoje důchody. Pan Kalousek a jeho klaka nesmí zapomenout, že to byli právě tito důchodci, kteří vybudovali firmy jako třeba Zetor, a z jejich výdělku stát důchody financoval. Genderově progresivní multikulturalisté by měli vědět, že drtivá část lidí, kteří žijí v té největší bídě, jsou ženy. Problém nízkých důchodů neřeší ad hoc změny v momentech, kdy nějaká vláda potřebuje hlasy důchodců, a tak jim přihodí nějakou stovku navíc. Důchody potřebují systémovou změnu, ale ne hru na změnu, kterou předvádějí po léta prakticky všechny vládní strany včetně hnutí ANO. Důchod je něco, čím stát zabezpečuje staré a bezmocné lidi před bídou. Stát musí zajistit důstojný život i těm nejchudším. Navrhovanou novelu zákona samozřejmě podpoříme, ale vůbec ji nebereme jako nějaké řešení, ale naopak pouze jako záplatu do doby, než, věřím, urychleně připravíme skutečné systémové změny. Součástí debaty o systémových změnách by měla být také propagace a podpora rodiny. Například ve vězení máme stovky neplatičů výživného, kteří nejsou ve skutečnosti ani otcové dětí, na které mají platit, nebo otcové okradení o děti, které často léta neuvidí. Toto je smutná statistika. Ale ještě smutnější je, že někde v samotě v bídě dnes a denně skomírají životy rodičů, o které se nestarají děti, které tito stařečkové a stařenky po dlouhá léta živili. Zkráceně řečeno, součástí reformy, to znamená starosti o naše seniory, musí být hlubší reforma, než je matematika ve výpočtu důchodů. Musíme krom jiného podpořit rodinu, a to takovou, která vychovává pracovité, slušné a solidární občany, co se postarají o sebe a váží si také svých rodičů a také svojí země.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Dražilová. Váš návrh jsem si poznamenal. A nyní budeme pokračovat v rozpravě.
Tento návrh je ale pouze dílčí korekcí stávajícího penzijního systému. Není v žádném případě žádnou reformou a změnou, která by řešila důchodový systém jako celek a jeho nejistou budoucnost. Kdybych to chtěl shrnout z pohledu Občanské demokratické strany, je správné, když se v době, kdy země ekonomicky prospívá, daří lépe i seniorům odkázaným na své důchody, ale je fatálně špatně, když vládu nezajímá, jak budou jednou žít jako penzisté dnešní mladí lidé. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Kaňkovský.
A i když se nás tady snažil jako obvykle pan místopředseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího zase někam zařazovat, tak mě to vůbec neuráží. On si rád hraje se slovy. Obě tato opatření klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje, avšak jsme přesvědčeni, že právě proto, že je česká ekonomika v dobré kondici, jsou opatření vlády směrem k seniorům, tedy v tomto konkrétním případě k výši jejich penzí, nedostatečná. Navíc je třeba připomenout, že to byla právě KDU-ČSL, která společně s ČSSD bojovala v minulé vládě za rychlejší růst penzí, a bylo to právě současné vládní hnutí ANO, které v minulé vládě rychlejší růst penzí v několika případech blokovalo. Až to budilo dojem, že je našel ve své vlastní pokladně.
Nově je umožněno zařazení řadových státních zaměstnanců i představených bez výběrového řízení na služební místo v platové třídě o jednu platovou třídu výš v případě dosažených vynikajících výsledků po dvou po sobě jdoucích služebních hodnoceních. Na závěr - vyloučení možnosti státního zaměstnance odmítnout plnění služebních úkolů v případě, že služební úkol spadá do působnosti organizačního útvaru, do kterého je státní zaměstnanec zařazen. Dosud má státní zaměstnanec právo na odmítnutí služebního úkolu nespadajícího do jeho oboru státní služby. Návrh zákona rovněž obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje i změny provedené v jiných právních předpisech. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení Kateřina Valachová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím doplnit ve své řeči především pana ministra vnitra. Nebudu opakovat to, co zde zaznělo. Pokládám za důležité zdůraznit, že předkládaná novela zákona o státní službě již neobsahuje mediálně diskutovanou úpravu přímé podřízenosti šéfa státní služby předsedovi vlády. To znamená, tato část není v novele obsažena a vláda při projednávání tohoto návrhu zákona od toho upustila. Stejně tak novela neobsahuje to, že by hlavou státní služby bylo Generální ředitelství státní služby při Úřadu vlády. Stejně tak novela neobsahuje možnosti nabourání nejvyšší úrovně řízení státní služby s možností zavedení odvolatelnosti náměstků. Také tato část byla při přípravě a projednávání z novely vypuštěna. V dalším tedy, co obsahuje novela, odkazuji na to, co zaznělo ze strany pana ministra vnitra. Dovolím si pouze jako zpravodaj odglosovat to, že otázka rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené, jistě bude v rámci projednávání posouzena z pohledu toho, zda je stále zachován kariérní princip v rámci státní služby, a tedy i je tento princip zachován z hlediska nezávislosti státní služby. Nejcitlivější změnou je bezpochyby otázka změn v systému služebního hodnocení.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Jako první v ní s přednostním právem vystoupí pan předseda Bartoš, po něm je přihlášen pan poslanec Kupka.
My jsme tento návrh kritizovali už v té vládní předloze. Opomeňme tedy tu věc ohledně Generálního ředitelství pro státní službu, kde tedy de facto se prakticky stejně nic neměnilo, zůstávalo to rozpočtově i systematicky pod Úřadem vlády. Zároveň na vládě, respektive v momentě projednávání neproběhlo delší než týdenní meziresortní řízení. Tento zákon má efekt samozřejmě na úřady pod všemi ministerstvy. Ale pojďme se podívat na to, jakým způsobem toto funguje v reálu. Tak původní hodnocení bylo jedna až čtyři. Tam byla původně delší doba 90 dní, ta se zkracuje. Nemyslím si, že vzhledem k té nápravě. Takže my jsme původně chtěli vrátit, nebo načíst návrh vrácení tohoto zákona na přepracování vládě, v tuto chvíli je postoj pirátského klubu návrh na zamítnutí v prvním čtení.
Děkuji. Konstatuji tedy, že byl předložen návrh na zamítnutí projednávaného zákona v prvním čtení. Současně ve vystoupení paní zpravodajky zazněl návrh na to, aby se tímto návrhem zabýval sociální výbor a výbor pro veřejnou správu. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Důchodový účet v přebytku je vždycky, když se ekonomice mimořádně daří, je málo nezaměstnaných, rostou platy - tak logicky se dostává důchodový účet do přebytku. Já zdůrazňuji, že nemám nic proti zvýšení důchodů, o kterém jsme tady hovořili v minulém bodě, ale jsem přesvědčen, že prostředky na zvýšení důchodů měla vláda najít v bilanci státního rozpočtu a nehledat je dodatečně na privatizačním účtu. Ono totiž příští rok bude potřeba také valorizovat, přespříští rok bude potřeba také valorizovat a nemůžeme počítat s trvale udržitelným růstem. Něco takového v tržní ekonomice není možné. Co budeme dělat, až se ekonomický cyklus obrátí a dostaneme se do recese? Protože ty skutečné vládní priority jsou někde jinde. V okamžiku, kdy budou převedeny prostředky z privatizačního fondu do prosté bilance státního rozpočtu, tak se tohle nepříznivé číslo ještě mírně sníží.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Poznamenal jsem návrh na zamítnutí.
Děkuji za slovo. On to sliboval před volbami, nikdo mu to ani nezazlívá, nikdo ani nenavrhl ten zákon zamítnout. Ale ty peníze tam reálně nejsou. To je přesně, co dělá tenhle zákon. Ten zákon normálně umožňuje financovat dokonce i ty důchody, akorát nejprve by musel pan Babiš přiznat, že to přivedl do minusu, že dostal ten systém do červených čísel. A to by musel přiznat předtím, než by bylo možné tam následně ty peníze z příjmů státních firem zahrnout. Ale je to jenom účetní trik. Úplně stejný účetní trik, jako když vzal peníze z rezerv a přisypal je do státního rozpočtu, zase aby snížil státní dluh. Úplně stejný účetní trik, jako dělá v celé řadě dalších oblastí. Proto s tímto zákonem naprosto nesouhlasíme. Sypat tyhle peníze do státního rozpočtu jako běžný příjem je podle nás naprostý nesmysl. Navíc hrozí, že nebude dost peněz na odstraňování ekologických zátěží, což podle nás je daleko důležitější, než aby pan Babiš vypadal v tisku dobře, až se bude hlásit, jak dopadl státní rozpočet. Takže skutečně tenhle zákon je podle nás naprosto účelový. Je to za cílem účetních triků. Nesouhlasíme s tím a myslíme si, že příjmy z privatizace a příjmy z výnosů státních firem se mají využívat velmi obezřetně, jednorázově, nejlépe na investice. Podporujeme návrh na zamítnutí.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan kolega Skopeček. Paní poslankyně, máte slovo.
Podle našeho názoru to není správné. Stav dopravní infrastruktury je totiž takový, jaký je, a bez dostatečných prostředků se nezlepší, a to s ohledem na jeho zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. A mělo by to být prioritou. Ostatně zaznělo to i z úst ekonoma Aleše Michla, který je poradcem předsedy vlády a ministryně financí, který říká, že v době růstu je nezbytné investovat do infrastruktury, což je důležité pro náš hospodářský růst.
To nemyslíte vážně! Proč to říkáte, takovou lež? Vy dobře víte, že to jsou rozpočtované peníze, které mají krytí a které nebyly utraceny. A zkuste to naučit pana kolegu Ferjenčíka. Jo, to, že to jsem měl na Facebooku. Každý rok jsem na to upozorňoval. V minulosti jsem na to jako ministr financí poukazoval. A proč to neutrácejí? No tak možná proto, že máme skvělé zákony z hlediska investic, že tak rychle investujeme. Samozřejmě to myslím ironicky. Takže by bylo dobré, kdybyste absolvovali nějaký kurz, co jsou to nespotřebované nároky, jak to funguje. Doporučuji pana ředitele Tylla, ten je na to odborník. A já to nezpochybňuji. To není žádné, že jsme objevili. Nikdo to neřešil. No tak teď jsme to řešili a samozřejmě máme plno demagogie, protestují nějaké... Studenti přijdou v pátek za mnou, že jsme údajně vzali učitelům na jízdné. To je nesmysl. A máme kurzový zisk, který se vyskytl na Ministerstvu školství. A ten privatizační účet co? Jak jsme my vlastně financovali důchody? Jak jsme je financovali? No my jsme je financovali přece hlavně z dividend, ne? Podivné operace. A teď jsme to chtěli očistit, proto chceme zvlášť důchodový účet, který jste kdysi zrušili. Byly dva pokusy. Chceme to mít transparentní. A protože jsme se dostali do převisu s důchody 2018, tak v rámci tohoto zákona, na který někdo zapomněl, ten privatizační účet, no tak nám to zablokovali. A znovu opakuji pro pana Stanjuru, že těch 21 miliard jde do rozpočtu! To není, že je to přidělené na důchody. To jde do rozpočtu. Takže pokud to panu Stanjurovi vyhovuje, tak je to na dálnice! Tam, kde za minulého ministra bývalého financí se dávaly odměny šéfovi letiště. Už jsem zapomněl. Nebo jak jste zašantročili za 4 miliardy ten pozemek. Tu druhou dráhu, kterou chceme konečně stavět. Tam se podívejte, co jste tam zanechali. A já jsem to letiště dal do pořádku! I to ČSA jsem zachránil, které bylo před bankrotem. A to letiště nám platí dividendy na ten privatizační účet. A ty peníze jdou do rozpočtu pro ty důchody a platy učitelů. A ekologické zátěže? A to je všechno.
Děkuji, pane premiére. Prosím paní poslankyně a pány poslance zvláště v levé části Poslanecké sněmovny o ztišení a klid, protože není možné vždy dobře slyšet, co říká řečník u řečnického pultu. Vystoupení pana premiéra vyvolalo několik faktických poznámek.